Takže oni je budou debatovat. Tak a teď poslední věc - ta predikce, co mi je pořád tak vyčítána. Letos zářijové, protože jsme ji posunuli kvůli velkým nejistotám. Vždycky se rozpočet posílal do parlamentu do konce září a někdy v říjnu procházel prvním čtením. Takže já říkám, že to nemělo nikdy relevanci, nemá to ani nyní. Uděláme to po celém roku. Po celém roku v lednu. Stejně to vliv na rozpočet v tuto chvíli nemá. A poslední velká má srdeční záležitost, to si nemohu odpustit, promiňte, je stravenkový paušál. V této době, samozřejmě chápu, víte, že jsme ten návrh dali v době před pandemií, takže neříkám, že to je klíčové opatření, ale to je pro mě opravdu velmi, velmi důležité, aby to prošlo. Říkáme, nechte si ho. Když je výborný, tak určitě ty firmy, které mají stravenky, si je nechají. Určitě budou spokojeni. Jenom říkáme, je tady milion zaměstnanců, kteří nemají nic, protože si to ty firmy nemohou dovolit. A ten milion zaměstnanců by možná rád něco měl. Čeho se ty firmy bojí? Určitě to vydrží ti stravenkáři. Určitě to přežijí. Tak čeho se bojí?
Já jsem přivolal poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále. Malou chvíli počkám. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Takže hlasujeme o návrhu ústavně-právního výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Marek Výborný.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, ano, projednávání tohoto sněmovního tisku, novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, je složité. Potvrzuji slova paní ministryně i pana zpravodaje. Jenom pro ujasnění, teď jsme si odhlasovali, že bude pokračovat druhé čtení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů z ústavně-právního výboru. Já bych určitě tady to nenazval slovy paní ministryně, že to je nějaký mišmaš nebo přesně teď nevím, jaké to slovo - bramboračka, tak to určitě ne. Skutečně chceme pomoci, a zdůrazňuji, vyváženě pomoci, tomu, aby ten výsledek tady nebyl nějakým vykloněním se ať už na tu stranu prodlužnickou, nebo na tu stranu prověřitelskou. Co teď je potřeba, aby se vyjasnilo, kdo tedy připraví ten text, ke kterému se budou podávat pozměňovací návrhy, tak jak je standardní ve druhém čtení. Jako předseda podvýboru slibuji, že budu garantem a budu s aktéry jednat tak, abychom skutečně tu věc dále tady posunuli rychleji než hlemýždím tempem, jak říkal pan zpravodaj. Ono, přátelé, končí legrace. Takže k tomu bude prostor v druhém čtení.
Ano, zazněl procedurální návrh v rozpravě. Budeme o něm hlasovat bezprostředně. Už jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nebyli v sále. Na hlasování jsme připraveni. Kdo je proti? Nyní se budeme zabývat bodem číslo Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji, všem ostatním.
Velmi stručně.
Prosím.
Vážený pane poslanče, jestli jste dobře poslouchal, tak my v SPD jsme tu pomoc neodmítli. Nakonec jsme poděkovali za tu nabídku. A byli bychom rádi, kdyby tady byli. Ale nechceme to hlasovat jako pobyt cizích vojsk na území České republiky. Máme bilaterální smlouvy, kterými jsme schopni to ošetřit, a kdy ti lidé tady můžou být a můžou nám pomáhat. A já si myslím... A dokonce víme, že to lze, že to může udělat i vláda bez Poslanecké sněmovny na základě bilaterálních smluv. My prostě nechceme schválit pobyt cizích vojsk na území České republiky. Ale abyste mi rozuměl. I kdyby nám chtěli pomáhat ruští zdravotníci, tak my bychom chtěli, aby se to schvalovalo na základě bilaterálních smluv, a ne jako pobyt cizích vojsk na území České republiky.
Děkuji. Děkuji za dodržení času. Děkuji.
Děkuji. Já jenom možná kratičký exkurz do naší Ústavy. Jiná možnost není. Ale tam jsou živelní pohromy. Zvažovali jsme, jak by to bylo v případě cvičení, protože skutečně ty naše dvě gardy společně cvičí. Takže nechceme tahat kočku za ocas. Šli jsme tou nejčistší formou jak ze strany vlády, tak ze strany našeho výboru pro obranu. Já jsem neříkala, že by se muselo něco prodlužovat. Tady skutečně o nic Sněmovna nepřichází.
Děkuji. Je to jenom faktická poznámka a ulehčila mi to předřečnice.
Nyní se tedy vrátíme zpět do rozpravy a s přednostním právem vystoupí pan ministr zahraničních věcí Petříček.
Jsem přesvědčen, že v této kritické situaci, kdy mohou být ohroženy životy našich spoluobčanů, je povinností vlády, respektive státu jako celku, jednat a urychleně přijmout potřebná opatření k jejich ochraně. A obávám se, že tento scénář může nastat. Rád bych také v této souvislosti připomněl, pokud se odkazujeme na nějaké bilaterální úmluvy, tak naše Aliance má od roku 1951 takzvanou Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, tudíž existuje. Toto je ošetřeno a je na to myšleno. A myslím, že jako členové Severoatlantické aliance bychom měli přednostně využívat mechanismů, které nám naše spojenectví dává.
Požádám o větší klid v sále. A prosím klid v sále.
Dnes bude Poslanecká sněmovna hlasovat o přijetí až 300 vojenských zdravotníků ze států NATO, případně Evropské unie. A není to poprvé, kdy nám byla poskytnuta pomoc v průběhu této covidové krize ze strany spojenců.
Poslanecká sněmovna I návrhu státního závěrečného účtu;
Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka, stanovisku náměstka ministryně financí Stanislava Kouby a po rozpravě
Ano a nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám jako prvního přihlášeného s přednostním právem pana poslance Ivana Bartoše. Tak se potom přihlaste.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že to je správná věc a zvyšuje to význam toho jednání o tomto dokumentu, který je velmi důležitý a dává často lepší obraz o hospodaření státu než státní rozpočet, protože jedna věc je rozpočet a druhá věc je ten skutečný výsledek. Já to vždycky vezmu po bodech a zkusím vysvětlit, proč je navrhuji, o co jde. b) Upozorňuje, že chybějící manažerský pohled na veřejné výdaje podkopává důvěru v racionální řízení veřejných výdajů. U státu a především u státního rozpočtu nepostupujeme tak, že bychom si řekli: potřebujeme nějakou službu a dáme na ni tolik peněz a za ty peníze tu službu dostaneme. A z toho důvodu upozorňujeme na tento chybějící manažerský pohled na státní rozpočet. Podle nás je to problém. K čemu to vede? Dneska nákladní vlak z Prahy do Ostravy nebo z Ostravy do Prahy jede v průměru 20 hodin. To je jeden z příkladů toho, jak se nám nedaří tu infrastrukturu dobudovat. A podle nás tohle je věc, na kterou se vláda musí zaměřit.
Kdo je pro?
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování.
Ten požaduje vypustit navrhovanou novelu zákona o státní službě. Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Pro Poslaneckou sněmovnu navrhuje povinnost zveřejnit rozpočty kapitol. Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Možnost přesunout objem nad tuto částku navrhuje svěřit rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Tímto jsme se vypořádali podle mě se všemi pozměňovacími návrhy a mohli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ano, musíme hlasovat o obou doprovodných usneseních.
Z mého pohledu můžeme hlasovat dohromady, pokud nebude pan předkladatel mít nějaký jiný návrh.
Není nějaká námitka proti tomuto postupu? Není, takže budeme hlasovat dohromady o doprovodných usneseních tak, jak byla navržena.
Děkuji.
Otevřeme další bod a jedná se o
Na meziroční srovnání působily toky prostředků z EU a finančních mechanismů tentokrát velmi nepatrně.
Rozpočtový výbor vydal souhlasné stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Je to změna zákona o hazardních hrách. Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Návrh nebyl přijat.
Rozpočtový výbor dal kladné stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 280, přihlášeno 97 poslanců, pro 93, proti nikdo.
Dostáváme se ke třetí skupině pozměňovacích návrhů. Rozpočtový výbor souhlasí.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 281, přihlášeno 97 poslanců, pro 85, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti?
Rozpočtový výbor vydal kladné stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 285, přihlášeno 97 poslanců, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Pane předsedající, tímto jsme ukončili hlasování o pozměňovacích návrzích.
Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Má paní ministryně zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Otevírám rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku.
Považuji tuto úpravu za velice vhodnou a pozitivní a myslím si, že by bylo možné ji tady připojit.
A to není oblast, kde by nám v tom někdo bránil, kromě vlády samotné, která si nedokáže zorganizovat své resorty. Proto potřebujeme kvalitní zastřešení problematiky digitalizace. Takové zastřešení musí opravit ty největší chyby, které tady ještě jednou zopakuji. Bez patřičného know-how jsme slepí, nemůžeme zadávat veřejné zakázky a nemůžeme projekty řídit. Outsourcing je, že něco za nás někdo udělá, ale pokud mu neumíme zadat, co chceme udělat, tak nikdy outsourcing nemůže fungovat. Dalším ohromným problémem je metodické vedení a vzdělávání lidí, a to mluvím jak o odborných profesích, tak o těch neodborných, protože bez lidí nemůžeme digitalizovat a bez těch vzdělaných lidí, kteří jsou informovaní, kteří mají ty postupy zažité, neudržíme ani bezpečnost tohoto státu. Myslím si, že to, jak ovlivňuje kvalita lidí, vidíme právě v případu nefunkční chytré karantény, a bezpečnost jsme viděli při jarních kybernetických útocích na naše nemocnice, kde prostě úplně amatérské chyby, které by každý student průmyslové školy uměl odhalit, se děly u profesionálů v takto kritické infrastruktuře. Přitom to není nic složitého. Zároveň bych chtěl upozornit na jednu velkou příležitost, která se nám naskytne v dalších měsících. Evropská unie připravila plán oživení, které je reakcí na koronavirovou krizi, která nás postihla. Pro Českou republiku z něj připadá 180 mld. korun. Protože my opravdu nechceme konkurovat montovnám ze zemí třetího světa. My potřebujeme mít moderní ekonomiku, kde se pracuje na vyšší přidané hodnotě, kde hraje prim robotizace, kde se umíme vypořádat, kde jsme flexibilní. Koneckonců tato krize to, myslím, ukáže víc než cokoliv jiného. Někteří dokonce dokázali využít příležitost této krize.
Děkuji, pane předsedající. Já se nebojím říci, že zpráva o státním závěrečném účtu za rok 2019 by se dala nazvat zprávou o tom, jak vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM dokázala prošustrovat ekonomický růst. To slovo říkám s velkou vážností. Slyšíme to pořád - snížili jsme zadlužení, šetřili jsme, vytvořili jsme rezervy. Nic není vzdálenější od pravdy než tato tvrzení. - Tato skutečnost zejména v době ekonomického růstu a rychle rostoucích příjmů nesvědčí o zodpovědném přístupu z hlediska udržitelnosti veřejných financí. Když se podíváte do stanoviska NKÚ, tak ten k tomu v minulém roce říká toto: V době ekonomické prosperity by mělo hrát významnou roli i postupné snižování nominální výše státního dluhu. V roce 2019 však oproti předchozímu roku klesl státní dluh pouze v relativním vyjádření, a to především díky vysokému růstu HDP. Jeho nominální hodnota se naopak zvýšila. Plánování a realizace schodkových rozpočtů v dobách ekonomického růstu nepůsobily ve prospěch snížení celkového objemu státního dluhu. - Takže jste naopak přispívali ke zvýšení objemu státního dluhu a nesnižovali jste ho?
Myslím, že je můžeme absolvovat v bloku.
Závěrečný účet za rok 2019 dokládá, že ten trend výdajů a podpory do živočišné výroby je rostoucí. Ani v roce 2019, ke kterému se vztahuje tento závěrečný účet, ani v tomto roce jsme nebyli svědky toho, že by se přišlo s nějakou jednotnou koncepcí, jednotnou strategií tak, jako jsme to udělali my před prázdninami s naším konceptem Teď vyšly zprávy o tom, že za první pololetí tohoto roku státní lesy hospodaří s provozní ztrátou 460 mil. korun a financují to z kontokorentu. Ta ziskovost, kterou státní lesy dřív, ještě do roku 2017, měly, v roce 2018 skončila. Vývoj kůrovcové kalamity, ale také vlastně ty dopady rozhodnutí Ministerstva zemědělství z roku 2017 o generálním pardonu těžařům, který totálně rozbil cenovou politiku a rozbil ceny na trhu, jasně ukazovaly, že v roce 2019 ten podnik bude mít velký problém. A teď mi dokonale roztrhla niť. Považuji to za důležité v době, kdy řešíme problémy sucha; letos to byly spíše přívalové deště. Budu rád, pokud usnesení, které navrhnu, podpoříte, a děkuji za pozornost.